To vysvětlování ze strany ministerstva v podstatě nefunguje. To je úkol státu, je to úkol ministra zdravotnictví a vlády vysvětlit i řadovému občanovi laikovi, proč takový nebo makový krok je dobrý a proč není dobrý, aby se každý o tom mohl rozhodnout. Úzká skupina nemůže přece rozhodnout o životech deseti milionů lidí. Je to jednoznačně úkol státu a tady to prostě ze strany vlády nefunguje.
Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, je tady důležitý bod v závěru tohoto roku těsně před Vánocemi. Ano, jsou tady lidé, kteří to sledují s pozorností proto, protože spadají mezi ohrožené rizikové skupiny. Já musím říct za KDU-ČSL, vždycky na prvním místě byla, je a bude ochrana životů lidí. Nejenom mně, ale předpokládám, že většině tady z poslankyň a poslanců včetně členů vlády popisují lidé své příběhy, se kterými se setkávají. Dali do toho úspory, úsilí, energii a obrovským způsobem je to naplňuje a naplňovalo. K té první vlně nějakým způsobem mnoho z nich říkalo, my to chápeme, máme tady nějaké úspory, překonáme to, lidi nepropouštíme, držíme své zaměstnance. A teď v té druhé vlně ti lidé už přicházejí a opravdu jsou zoufalí a říkají, my už žádné úspory nemáme. Inspirujte se třeba těmi modely v Německu nebo v Rakousku. Zaplatíme z toho ještě elektřinu, zálohu, zaplatíme z toho zálohu na plyn a teplo a zůstane nám třeba sedm, šest tisíc a teď tady budeme z toho v Průhonicích žít. Takže prosím pěkně, zvyšte kompenzaci alespoň na 20 tisíc korun. Napřed to nešlo, pak už to byl odmítáno z důvodu spíše politického a nakonec se to podařilo.
To si myslím, že si diváci, občané zaslouží vědět.
Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová a jako poslední se připraví paní poslankyně Helena Válková.
Vážené kolegyně a kolegové, já jsem tady za Piráty dnes patrně jako jediná. My opravdu nejsme ti, co by chtěli toto jednání jakkoli natahovat. Současně ale si dovolíme pojmout to naše shrnutí k nouzovému stavu trošku i jako pohled na české zdravotnictví jako celek. Protože jsme v situaci, kdy nejde jenom o to, jak se logisticky zvládne očkování. Tam mám velmi konkrétní otázky na pana ministra, konkrétně spočítané, co to znamená, jak zařídit, abychom měli zhruba 800 očkovacích týmů, které to zvládnou. Ale stejně tak mám otázky na to, jak bude vypadat zdravotní péče v příštím roce. A ta otázka pak je samozřejmě, jak nás má tohle zachránit, jak má toto pomoci při boji s covidem. Já to hnedka řeknu. Protože řada operací, řada zákroků byla odložena a nás zajímá i třeba to, jak připravujete financování. Proč na to upozorňuji? Stejně tak je tam řada dalších věcí, kde by byly ty otazníky. Ale když to shrnu, tak jde o věci, kde se projevuje manažerské diletantství. A jedním markantním, velice jasným znakem toho manažerského selhání je to, že pan předseda vlády nesehnal odborného koordinátora očkování. To je něco, co si naprosto neumíme vysvětlit, jak je to možné. Tenhle diletantismus je pak korunovaný nepravdivými informacemi v premiérově pořadu Čau lidi. Jde o informace ke skladování vakcíny. Je to v rozporu, v naprostém rozporu s doporučeními výrobce. Opravdu, pane premiére, vakcína v termoboxu nevydrží půl roku. Abychom ukázali, jak velký logistický úkol to očkování je, tak to trošku rozvedeme do představy. A prosím, jenom poslouchejte dobře. Proč to takto podrobně říkám? A teď jak to je na množství? Čtyři miliony dávek přepočteno na ta čísla je 800 kontejnerů. To je 800 takovýchto logisticky precizních operací, které jsou potřeba. A teď si představte, kdyby došlo k omylu, kdyby nějaká velká nemocnice dostala třeba ty kontejnery dva. Já na tom všem chci ukázat, že to je velice precizní manažerský logistický úkol, který bez precizní přípravy s delegovanými lidmi nemůže dobře dopadnout. A nyní k tomu, jak funguje ta spolupráce, ta vzývaná spolupráce s opozicí. Ale na Ministerstvu zdravotnictví opět přestaly být zveřejňovány zápisy z pracovních skupin. Zápisy z pracovních skupin, poradních skupin pana ministra, nám mají dát aspoň nahlédnout do toho, jaké názory zastávají odborníci, co doporučují a podle čeho se pak vláda rozhoduje. A to je moje první otázka, kterou bych velice ráda, aby pan ministr zodpověděl.
Z tohoto pohledu, ve vší úctě k Senátu, Senát selhal úplně stejně jako Poslanecká sněmovna a jeho návrh nelze nazvat kompromisem. Nikdo by to neuvítal víc než já. Já bych to skutečně velmi uvítal, kdyby na druhé straně bilance byl promyšlený návrh, jak snížit mandatorní výdaje státu o 100 miliard korun, ale nic takového není pravda. Vláda naopak mandatorní výdaje neustále zvyšuje. Poslední takové rozhodnutí udělala včera, pokud jste si všimli, rozšíření okruhu osob s nárokem na přídavky na děti je další výrazné zvýšení mandatorních výdajů, aniž by to bylo bilancováno na příjmové straně. Pane kolego, nezlobte se, prosím pěkně, mohl byste ztlumit svůj hlas?
Prosím, pokračujte.
To se prostě nestane, taková většina se tu nenalezne. To znamená, že těch 100 miliard, které zaříznete dneska, se nám bude objevovat v nárocích na zadlužování státu mnoho a mnoho dalších let. To je něco, co si nemůžeme dovolit. Vzhledem k tomu, že není vybalancován na straně výdajové, tak já na něm vůbec nic pravicového nevidím, pokud k pravicové politice patří rozpočtová odpovědnost. Tak jako neexistuje podle mého názoru pravicový a levicový extremismus, existuje jenom jeden nebezpečný extremismus, tak podle mého názoru neexistuje ani levicový či pravicový populismus. Existuje jenom jeden nebezpečný populismus. Tento návrh, ať už ve sněmovní, nebo v senátní verzi, je pouze a ryze populistický. Je především zoufale nekompetentní, je neodpovědný, a proto nesmírně nebezpečný. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, paní ministryně financí, jediný pane ministře, kolegyně, kolegové. Musím říct, že o daňovém balíčku tady bylo za poslední měsíc řečeno na půdě Sněmovny hodně. Proto když tento balíček odešel do Senátu, tak za KDU-ČSL jsme měli dvě možnosti. Musím říct, že ta jednání nebyla jednoduchá, vedla se přes dva týdny. Takže dovolím si tady říct příklad. Takže jsou tady příklady konkrétních lidí, rodin, vícečetných rodin, které díky této úpravě budou na tom ekonomicky od února příštího roku lépe. Budou se muset hledat výrazné úspory na straně jednotlivých resortních kapitol, budou se muset hledat i dodatečné příjmy. Myslím si, že to, co máme doteď, to vysoké zdanění ceny práce a malé zdanění kapitálu, tak budeme muset tyto věci vybalancovat.
A to je právě první věc a ta se týká očkování, kde jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba připravit skutečně strategický jasný plán. Já si dovolím tedy, tak abych potom už nemusel znovu to usnesení představovat, vás seznámit s tím prvním bodem: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby bezodkladně představila propracovaný strategický plán očkování, včetně informační kampaně, a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Tento plán musí nezbytně obsahovat přesnou organizační podobu očkování, nezbytné také IT zajištění, včetně zapojení komunální sféry s nezbytnou administrativní oporou. Očkování vnímáme jako věc prioritního národního zájmu. Úspěšné zvládnutí očkování ale podmiňuje zapojení širokých struktur společnosti." Druhý bod, ten už se týká dopadů pandemie na živnostníky a podnikatele. "Poslanecká sněmovna tedy vyzývá vládu, aby nejpozději k 4. lednu 2021 připravila navýšení kompenzačního bonusu z 15 na 20 tisíc korun s účinností od 1. ledna 2021, a to také s možností čerpat i podnikatelem, který se nachází v procesu insolvence a nemá nárok na žádnou přímou pomoc státu. To totiž je jedna z těch nejúčinnějších pomocí našim podnikatelům. Proto navrhujeme toto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby stávající systém podpor pro podnikatele upravila tak, aby jejich faktické čerpání a vyplacení bylo možné ve lhůtě maximálně 15 dní od doručení žádosti příslušnému úřadu. Současně vyzýváme vládu, aby snížila administrativní zátěž čerpání jednotlivých podpor na úroveň využití čestného prohlášení a datové schránky pro identifikaci žadatele. Pro ověření oprávněnosti žádostí pak následně státní správa využila data, která podnikatelé pravidelně poskytují příslušným státním institucím, zejména finančním úřadům nebo České správě sociálního zabezpečení, a nezatěžovala tak nadbytečnou administrativou samotné žadatele." Na co čekáme? Ta vyjádření jsou různá, ať už od pana ministra, nebo od jeho náměstků a podřízených, a bylo by dobré, aby tady v tomto smyslu bylo jasně řečeno, z jakých dat a jakým systémem se to skóre vypočítává. V tomto smyslu, pane premiére, skutečně opusťme tu představu Ferdy Mravence - práce všeho druhu a nechme ty věci, tak jak vy často říkáte, na ty odborníky. Nestačí to jenom říkat, je potřeba potom tyto kroky také činit, a proto si dovolujeme navrhnout v rámci vánoční výzvy poslední, sedmý bod: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby respektoval stanoviska ministra zdravotnictví a věnoval se řízení vlády jako celku. Strategii očkování ponechte na odbornících. To je tedy sedm bodů vánoční výzvy poslaneckých klubů KDU-ČSL, ODS a TOP 09, které předkládáme jako doprovodné usnesení k tomuto bodu. To přece musíme dělat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Výbornému.
Dobrý den ještě jednou. Děkuji za možnost tady vystoupit. Byl jsem vypárovaný, takže moje práce měla být mimo Sněmovnu, no a vidím, že se nic nezměnilo vlastně od toho čtvrtku. Doufám, že, pane Jurečko, a váš kolega koukáte na Čau lidi v neděli. Dneska mi tady kolega Ferjenčík říkal, že jsem se spletl v povolání, protože má pocit, že jsem politik. No nejsem politik. Dělám politiku, ale neumím tu politiku.
Vyjádření ministra - tak vakcína je dobrá, očkujme, nevadí to. A to je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, a tady to můj kolega předřečník Zdeněk Ondráček jasně řekl, podpořit 30 dnů. Prostě my už odmítáme přebírat zodpovědnost jako politici za vládu. Vláda vyhlašuje nouzová opatření. Je to její pravomoc. Je to jasná a čistá povinnost vlády a vláda by k tomu měla zaujmout to jasné stanovisko a hlavně konečně něco dělat s těmi informacemi, které běhají běžně po internetu, na faceboocích a dalších, kdy se probírají diskuze - z jedné strany odborníci, z druhé strany amatéři, ale přou se o základní údaje, které potom vnášejí mezi lidi obrovskou nedůvěru. A prostě přestaňme zesměšňovat tyto lidi, přestaňme se na ně dívat jako na nějaké exoty, protože mají podobný názor nebo divný názor týkající se něčeho, ale zkusme jim to lidsky začít vysvětlovat. Vy máte dar, pane doktore, už jsem vám to jednou říkal, hovořit k lidem lidsky. Zkuste to používat i v rámci vysvětlování těchto věcí. Prostě tady chybí informovanost. Velice bych si to přál.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Chtěla jsem říct, že já tedy na rozdíl od pana kolegy Feriho, kterého si jinak vážím a který odvedl obrovský kus práce na sociálních sítích tím, že prostě spoustu věcí dělal za vládu, tak ohledně půlnoční bohoslužby s ním souhlasit nemohu. Vánoce jako křesťanské svátky s oslavou Nového roku, byť samozřejmě i já bych si přála, kdyby za jiné situace bylo možné si na silvestra někde připít. Jsem konzervativní politička, takže asi chápete můj přístup k vánočním svátkům a k Novému roku, že to je diametrální rozdíl. Konkrétní případ jsem vám popsala v interpelaci. Nechci tím zdržovat kolegy, ale jde o to, že pokud třeba školu navštěvuje dítě, které má nějaké závažné respirační problémy, které skutečně má potvrzení od odborného lékaře, že nemůže mít na ústech roušku, tak bylo doporučeno a rodiče zakoupili štít. Dítě přišlo do školy se štítem. Nechali si to odsouhlasit jednou hygienou, ta s tím problém neměla. Mně to přijde absurdní, pane ministře. Chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, abyste tedy tyto věci nějakým způsobem si s hygienickou stanicí vyjasnil tak, aby poskytovali ty informace stejné a pak vlastně ti ředitelé, učitelé nemuseli čelit nějakým i útokům od rodičů, že v jednom případě to povolí, v jiném případě to nepovolí. V neposlední řadě mám na vás ještě jednu prosbu. Obrátila jsem se na pana premiéra a paní ministryni financí, se kterou jsem to diskutovala, ohledně kluzišť. Jak víme, ta doba, než se vrátí Česká republika k normálu, asi nebude úplně krátká, byť bychom si to všichni přáli. A obecně sportování pro děti je téma, které považujeme všichni za důležité. Aspoň tedy v těch zimních měsících, když už jsme nemohli konat vánoční trhy, nemohli jsme konat jiné aktivity pro děti, tak řada z nás starostů otevřela venkovní kluziště, která tím posledním nařízením vlády se dostala, bohužel tedy ne do té výjimky na sport, ale dostala se do počtu šesti.
Jako soustavná činnost je lobbing definován ve vládním návrhu a je třeba říci, že při této definici vypadává veškerá ad hoc vedená komunikace, která ale může mít zásadní vliv na finální podobu konkrétní legislativy. Osobně jsem pro co nejširší legislativní úpravu a dokážu si představit, že soustavnost bude z návrhu vypuštěna. Co se týče definice lobbisty, to bude velmi ožehavé téma. Jak velký má být okruh lobbovaných? To bude další výbušné téma. Prostě bude určitě dobré si udělat názor, do jaké hloubky územní samosprávy by zákon měl nebo mohl jít a jestli vůbec. I přesto mám za to, že zákonem lze tuto povinnost uložit a bez ní nebude navržená regulace lobbování plně funkční. To znamená, rozumím snaze uložit takovouto povinnost. Sám jsem zvědavý, jestli budou mít zájem o tento tisk ještě jiné výbory. Myslím si, že debata, která nás čeká, bude velmi široká a výživná.
Děkuji panu zpravodaji Janu Chvojkovi za zpravodajskou zprávu a širší vyjádření. Otevírám obecnou rozpravu v prvním čtení. Jako první je přihlášen předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, máte slovo.
Koneckonců s výjimkou pana poslance Okamury se jedná v podstatě o debatu členů ústavně-právního výboru, jak to tak pozoruji. Mezinárodní průzkumy ukazují, že samotné zveřejnění lobbistů snižuje vnímání korupce v zemi. Zveřejnění lobbistů a právní úprava lobbingu má potenciál zvýšit důvěru v politiky a legislativní proces. Neměli bychom propást tuto šanci. Já samozřejmě podporuji to, co tady zaznělo, že naslouchání jednotlivým zájmům je zcela legitimní a přehlednost tohoto procesu je v zájmu nás všech. Lobbing je obecně považován za součást demokratického procesu a je definován jako charakteristický projev vyspělých demokracií. Většina vyspělých států proto lobbing určitým způsobem reguluje - Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo, Dánsko, Polsko, Rakousko a další. Tím se zajišťuje průhlednost a legitimita celého zákonodárného procesu. To téma je velmi aktuální, na mezinárodním poli diskutované a hlavně je v praxi užívané. Regulace lobbingu je standardně doplňována nástroji proti střetu zájmů, pro vymáhání etického chování a dalšími protikorupčními opatřeními. My všichni víme, v jakém čase se nacházíme. Proto ta dnešní schůze i v době, kdy ta situace není jednoduchá. Je to součást hodnoticí zprávy GRECO. Pokud nedokážeme takovouto úpravu přijmout v rámci tohoto doporučení, může to přijít později jako směrnice z Evropského parlamentu, jako například už nám přišla ochrana oznamovatelů. Proto je v našem zájmu zase udělat si vlastní, národní zákonnou úpravu. Pokud se tomu budeme bránit, tak to neznamená, že se tomu vyhneme. I od účastníků protikorupční skupiny zaznělo, že je to příležitost, jak vysvětlit, že lobbing je něco důležitého a nezbytného pro poslaneckou práci. Já budu rád, když to nikdo nebude brát jako politické téma. Měli bychom na tom spolupracovat všichni, protože se to nás všech týká. Sám jsem od začátku zastáncem minimalistického řešení soustředěného na legislativní proces a z tohoto pohledu bych klidně mohl mluvit o tom zákoně jako o zákonu o lobbingu v rámci legislativního procesu. Dnes všichni členové pracovní skupiny a předsedové poslaneckých klubů obdrží elektronicky ten komplexní pozměňovací návrh. Regulace cílí v první fázi na centrální úroveň legislativního a rozhodovacího procesu bez zahrnutí krajské a komunální úrovně. Na tom jsme se neshodli v rámci skupiny. V rámci snížení administrativní zátěže pro lobbované, to je pro nás, je zachována povinnost zachování lobbistické legislativní stopy, to je bez povinnosti podávání periodických zpráv. Takové řešení by mělo být méně zatěžující a současně způsobilé dosáhnout sledovaného cíle. Možnost uplatnit námitky ke zprávě lobbistů ze strany lobbovaných samozřejmě zůstává zachována. V rámci transparentnosti se navrhuje v lobbistické stopě uvádět i osoby, které nebudou registrovanými lobbisty a které nemusí naplňovat definici lobbisty, ale mají vliv na konkrétní podobu zákona. Rozšiřuje osobní působnost zákona o vládní zmocněnce a o poradce prezidenta republiky. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky do kruhu lobbovaných osob patří již podle současného návrhu.
Jestli si tak Piráti chtějí dělat doma, pro mě za mě, ať si dělají. Já jsem řekl, že jestli budou podávat takto hlášení i o stycích v Poslanecké sněmovně, tak se s nimi přestanu stýkat. Pochopili, že o stycích na pracovišti se takto hlášení podávat nedají. Ale ať si to každý dělá dobrovolně. Všechno, co nám předložíte, my schválíme. Pokládal bych za nejsprávnější, abychom vládní návrh zákona vládě vrátili k přepracování. Nemám chuť to přepisovat na ústavně-právním výboru. Myslím, že by to měla přepracovat vláda. Nic se nestane, když nebudeme mít v tomto volebním období ten zákon, tak bude holt v příštím. A ještě tak, jak nám tady nadefinoval předseda Sněmovny o lobbování v legislativním procesu. Mnohem zajímavější by bylo se zabývat lobbováním v tom výkonném procesu, v tom rozhodování, v tom zadávání zakázek, vypisování dotací a dalších věcí. Ale toho se samozřejmě vládní úředníci a zřejmě vláda jako celek výrazně bojí, tak do toho se zasahovat nebude. Legislativní proces je postižen jenom na úrovni vlády a jejích členů, případně jejích poradců. To zase za všechno mohou jenom ti politikové, to je typický projev myšlení skupin, které k tomuhle tlačí. Úředníci nikdy za nic nemohou, přestože všichni vědí, že je nejjednodušší přijít za úředníkem a tam si prosadit svůj partikulární zájem. A píše to pro ni ve spojenectví Hospodářská komora s nějakou advokátní kanceláří. Je to opravdu pochybené. Tak já už fakt nechápu, proč bychom měli ještě hlásit, s kým se potkáváme a za jakým účelem se potkáváme. A dále pak to musí být na mnohem širší vrstvu státních úředníků a i některých představitelů samosprávy. Asi si všichni vzpomeneme na advokátní, případně exekutorské odměny z poloviny předminulého desetiletí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Takže když se s někým potkáte v tramvaji, tak na to se to nevztahuje. Stejně tak třeba v případě toho zákona o střetu zájmů, tak tam rozhodují zase místně příslušné úřady.
Nyní mám tady už jenom jednu faktickou poznámku v tuto chvíli.
Já si dovolím jenom všechny uklidnit. Skutečně celou dobu se tady bavíme o návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím, který se týká poskytování informací anonymizovaných v souladu se zákonem. Takže nějaké zveřejňování majetku, to tady skutečně nejde. Jde o anonymizované informace a není tady obava z toho, že by to mělo být nějak prolomeno.